Zájem o praktické lékaře pro děti a dorost je veliký. V současné době se vlastně hlásí přes 80 uchazečů o tento obor.
Ale já ze své praxe znám velkou většinu těch, kteří jsou slušní.
Já vám také děkuji.
Děkuji za slovo. Strana TOP 09 nepodpoří stavební zákon ani v poslanecké, ani v senátní verzi.
Děkuji za slovo. To není o tom, že bychom byli proti občanským právům. Zelenou pro ně. Ale to, co předvádí naše země jako občanská práva, jsou zájmy jednotlivců nebo malých úzkých skupin, které stojí proti všem.
Nyní budeme pokračovat v řádných přihláškách do rozpravy.
Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, já tedy musím říci, že trochu žasnu. Děkuji, že mě necháte hovořit, velmi si toho vážím. Když se projednával zákon o vlivu stavby na životní prostředí, který významně zkomplikoval výstavbu v České republice a velmi otevřel práva těch, kterých se přímo stavba netýká, nebydlí v tom místě, velmi otevřel právo vstupovat do toho procesu, nepodařilo se České republice vyjednat výjimky pro významnou část staveb a v České republice se v podstatě nestaví. Dejme si ruku na srdce, víme, že se to týká zejména liniových staveb. Česká republika nestaví dálnice, nejsou žádné významné stavby tohoto typu v České republice v podstatě spuštěny. Podívejte se na čerpání evropských peněz. Jsme v polovině finančního období, už jsme to tady zmiňovali několikrát - v podstatě se nestaví. Já jsem tady několikrát říkal, že když už jste odsouhlasili zákon o vlivu staveb na životní prostředí, že musí být nový stavební zákon, že to je velmi, řeknu, vaše odpovědnost. A my stavět chceme. Co je větší veřejný zájem? Řeknu konkrétní příklad. Zastupitelstvo komplet napříč politickým spektrem, včetně starosty, chtělo obchvat. Ale udělejte to tak, aby Česká republika měla zákon, podle kterého se dá stavět. Je to priorita? Je priorita dokončení pražského okruhu? Je to priorita? Pak si myslím, že můžeme nějaký takový kompromis najít.
Já vám také děkuji. Eviduji řadu faktických poznámek.
Ale není to ta cesta umlčovat veřejnost.
Nyní pan poslanec Stanjura s faktickou poznámkou.
Znamená to omezení vlastnických práv. Já myslím, že musíme mluvit takto otevřeně. My se kloníme k tomu, aby ten institut byl zaveden do zákona, aby stavby, na kterých se dá aplikovat, byly schváleny zákonem. Pak je to jasné. A pak omezíme. Ale možná bychom mohli v těch debatách říkat úplně otevřeně: jedná se o omezení vlastnických práv.
Já vám děkuji.
Co to bude znamenat? A já úplně nevím, jestli to bylo cílem. A možná že řekne, že ano, ale potom by mě to překvapilo. No a co by mohlo nastat? I proto budu podporovat senátní verzi.
Já vám také děkuji, pane ministře. Eviduji dvě faktické poznámky, nejprve pan poslanec Bendl, po něm pan poslanec Stanjura.
Jenom v reakci na pana ministra. Může dojít k soudnímu přezkumu a k soudnímu napadnutí. Dřív byla doporučující, teď je závazná pro investora. Tudíž je potřeba už někdy říct dost, tlustá čára, aby ten investor vůbec věděl, co ho čeká, že ho nebudu valit lety debaty, a pak stejně nakonec dojde na ten soudní spor. Tomu soudnímu sporu nemůžeme zabránit, protože žijeme v demokratické zemi.
Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 59. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nejdříve bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se dohodlo dnešní grémium. Navrhujeme vyřadit body 7 a 105 návrhu pořadu. Jedná se o sněmovní tisk 699, registr smluv, vrácený Senátem. Jedná se o sněmovní tisk 823, odvolání výhrady k úmluvě, smlouvy. Já prosím paní poslankyně a pány poslance, aby se případně k návrhu pořadu vyjádřili i oni.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Název bodu by zněl: Usnesení Poslanecké sněmovny k brutálnímu potlačení demonstrací v Rusku 12. června tohoto roku. Jak jste jistě zaznamenali, 12. června tohoto roku represivní a policejní orgány v Moskvě a v Petrohradě brutálním způsobem zasáhly proti pokojně demonstrujícím. Více než tisíc bylo zatčeno a mnoho lidí bylo ztlučeno. Na záběrech jsme mohli vidět, že policie tluče i děti. Tento zákrok byl v rozporu s ochranou lidských práv, ke kterým se hlásíme, byl v rozporu s dodržováním základních principů každé demokratické země. Brutalita tohoto zákroku vzbudila pohoršení v celém svobodném světě a mnoho vlád odsoudilo toto počínání. Řada z nás si přála, aby slova odsudku a protestu zazněla i od vlády České republiky. Já to pokládám za selhání a pokládám to za hanbu. A její vrcholné orgány by se k tomu měly jednoznačně vyjádřit. Prosím tedy o zařazení tohoto bodu. Myslím si, že diskuse nemusí být nijak dlouhá. Důležité je, aby Poslanecká sněmovna dala jasně najevo svůj postoj k tomu, co se odehrálo v Moskvě a v Petrohradu 12. června. Zákrok byl v rozporu s ochranou lidských práv a s dodržováním základních principů každé demokratické země." O formulaci usnesení samozřejmě jsme připraveni jednat s kterýmkoliv poslaneckým klubem, ale velmi prosím, aby Poslanecká sněmovna nemlčela a napravila hanbu, kterou způsobila vláda České republiky svým vlastním mlčením.
Prosím, máte slovo.
Dobré odpoledne, dámy a pánové, kolegové se mě ptají, jestli budou dluhopisy. Ano, nezklamal jsem, dluhopisy budou, vždyť jste je přece tolik chtěli zdanit.
Poprosím o klid. Kdo je proti? Ptám se, kdo je pro tento návrh. Ani tento návrh nebyl přijat. Kdo je proti tomuto návrhu? Nyní se dostáváme k návrhům paní poslankyně Černochové. Ano, takže napřed projdeme vždycky jeden tisk a tři termíny. Kdo je proti? Návrh přijat nebyl. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Ani tento návrh přijat nebyl. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Ptám se, kdo je pro tento návrh. Návrh přijat nebyl. Nyní budeme hlasovat o zařazení tohoto tisku ve středu jako první bod odpoledního jednání. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Takže já jsem se alespoň v počátku velmi meritorně držel prezentace toho návrhu a opravdu jsem se držel merita věci. Já jsem se opravdu držel merita věci.
Pan předseda Stanjura s přednostním právem.
To, že na začátku musí prezentovat názor Senátu, to je jasné. Pak se může podle mého názoru zapojit do diskuse, jak chce. Někdy to je i výhodné. Někdy získá podporu pro sněmovní verzi svým vystupováním, jak se stalo podle mě v tomto případě. Co udělal pan ministr Pelikán? Mlčel. Tak mně to přijde poměrně licoměrné. Ale nám se neodpovídají ředitelé odborů. Nám se odpovídá vláda jako celek. A opakuji, kdyby byl přítomen, tak by nám to mohl říct na mikrofon.
Mám to brát jako oficiální návrh na přerušení, o kterém chcete hlasovat, nebo jako předseda klubu žádáte o přestávku? Určitě. Takže je tu procedurální návrh na přerušení tohoto bodu na 35 minut a o něm dám hlasovat. Budeme hlasovat o přerušení tohoto bodu na 35 minut. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro přerušení na 35 minut, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh nebyl přijat. Jestliže se opravdu nikdo nehlásí do rozpravy, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně paní zpravodajky. Paní zpravodajka chce mít závěrečné slovo. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Prosím - a již je nastaven potřebný počet hlasů. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh zákona byl přijat. Děkuji panu senátorovi i paní zpravodajce a končím projednávání tohoto bodu. Vítám mezi námi paní senátorku Jitku Seitlovou.
Dobré odpoledne, nebo podvečer. Ptám se zpravodajů, jestli mají zájem o závěrečná slova. Kvorum je nastaveno správně. Všechny vás odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Děkuji vám. Gratuluji paní ministryni, děkuji paní senátorce, děkuji zpravodajům a končím tento bod našeho jednání. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Veškeré změny, které byly schváleny v Senátu, jsou ve prospěch tohoto návrhu, a já bych si vás tedy dovolil požádat o podporu senátní verze tohoto tisku.
V tom případě otevírám rozpravu a jako první samozřejmě má šanci pan senátor Chaloupek. Prosím, máte zájem, pane senátore, také máte slovo.
V drobných úpravách se Senát ztotožnil se stanoviskem vlády, která návrh podpořila a dala ke zvážení úpravy, které Senát přijal za své. Dále je zapotřebí uvést, že pozměňovací návrhy Senátu nebudou mít dopad na rozpočtu státu, krajů ani obcí. Na závěr mi, paní poslankyně a páni poslanci, dovolte, abych vás požádal o vyslovení souhlasu s novelou zmíněného zákona v senátní verzi.
Děkuji panu senátorovi Chaloupkovi a ptám se, kdo dál do rozpravy. Nikoho nevidím. Ale pokud se nikdo nehlásí, mohu rozpravu ukončit a můžeme přistoupit k hlasování, pokud není zájem o závěrečná slova. Za navrhovatele? Paní zpravodajka? Není tomu tak. Já vás ještě jednou odhlásím, požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Děkuji vám. Z přítomných 126 pro 119, proti nikdo. Návrh byl přijat. Děkuji panu navrhovateli, děkuji panu senátorovi a končím tento bod. Senát byl v tuto chvíli úspěšný. Ještě než mu dám slovo, požádám vás o klid a paní poslankyni Vlastu Bohdalovou požádám, aby byla připravena - ale ta je nepřítomna.
Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 59. schůze ve čtvrtek 15. června 2017, pozvánka vám byla rozeslána v pátek 16. června. Poprosím všechny, aby se už usadili na svých místech a umožnili důstojnou atmosféru ke složení slibu nového poslance.
Podle výsledků voleb do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 25. a 26. října 2013 byla prvním náhradníkem České strany sociálně demokratické za kraj Jihočeský paní poslankyně Vlasta Bohdalová. Na uvolněný mandát poslance ČSSD za kraj Jihočeský byl proto předsedou Poslanecké sněmovny povolán třetí náhradník pan inženýr Václav Valhoda. f) zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů. S tímto usnesením jsem byl pověřen seznámit Poslaneckou sněmovnu. Slib poslance Parlamentu České republiky.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
Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelé této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Pavla Čiháka a poslance Jiřího Dolejše. Má případně někdo jiný návrh? Ptám se, kdo je pro tento návrh. Konstatuji, že jsme ověřovateli 59. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Pavla Čiháka a poslance Jiřího Dolejše. Já vám děkuji, pane poslanče. V případě, že by paní poslankyně Černochová nebyla úspěšná se svým návrhem, tak byste potom přeskočil jako první bod? Tam totiž není žádný pevně zařazený, v tu středu odpoledne, tak pak byste byl první odpoledne. Nyní se z místa hlásí pan poslanec Martin Lank, kterému tímto dávám slovo.
Původně máme tento bod navržený jako druhý bod zítra odpoledne.
Nyní se hlásí s návrhem pan místopředseda Gazdík. Já vám děkuji, pane místopředsedo. Prosím.
Omlouvám se.
Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy, už nikoho dalšího nevidím. Přečtu několik omluv. Omlouvá se paní poslankyně Olga Havlová mezi 16. a 19. hodinou z důvodu jednání a omlouvá se pan poslanec Jaroslav Klaška z dnešního jednání do 16 hodin bez udání důvodu. Přejeme mu, ať se nám tu s námi daří. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh přijat nebyl. Kdo je proti? Tento návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat. Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Koníčka, který navrhl zařadit nový bod.
Pojďme se bavit o tom, co tam je potenciálně správně nebo špatně. Ale myslím, že není možné, aby tady senátor stál a říkal: Ministerstvo spravedlnosti si něco myslí.
To je procedurální návrh, o kterém... na závěr rozpravy, děkuji.
Takže já také bych rád znal před svým konečným rozhodnutím názor Ministerstva spravedlnosti.
Děkuji.